Řešíme, kdo co ukradl, jestli ten to, nebo někdo něco jiného. Řešíme, že těch 25 let tady nebylo úplně dobrých. A ano, tady přiznávám, že tento princip by mohl vzbuzovat otázky. Ten návrh není a ani nemůže být zaměřen proti nějaké konkrétní osobě. Já prostě nevím, kdo bude v příští vládě. Předpokládat, že někdo bude někdy premiérem nebo ministrem, to je opravdu v politice nerozvážné, protože jak všichni víme, politika se mění z týdne na týden a z měsíce na měsíc. Kdyby tam bylo napsáno: ten, kdo vlastní to a to, nemůže kandidovat, nemůže do politiky, tak ano, tak porušuje jeho ústavní práva, jeho rovnost v tom, že může kandidovat jako každý ostatní. A to se prostě může stát.
Letos k 31. prosinci uplynou tři roky z tohoto programovacího období. Vy už víte, že nepřijdeme ani o korunu. Ale za ty tři roky vyčerpáme kolik z operačních programů, o kterých jste mluvil? To je pořád nula. Takže nám zůstávají čtyři roky. Pokud byste řekl "jsem si jist, že peníze, které budeme čerpat, budeme čerpat na dobré projekty", tak to je dobrá věta. Kdybychom postupovali lépe, a to se netýká této vlády, tak to neberte jako kritiku vás nebo této vlády, tak jsme těch projektů měli mnohem méně s lepším efektem.
Závěrečné slovo ještě zpravodaje a budeme pokračovat.
Debata tady probíhala kolem zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, takzvané EIA. Jen možná jednu drobnost. Trochu tady vzniká dojem toho, že EIA je něco špatného nebo nepatřičného. Výsledkem je odborné stanovisko, které potom musí být zahrnuto do dalších rozhodovacích procesů. Vidím tam určitý hendikep ve veřejné správě. Já to vnímám pozitivně. Ale vraťme se k té předloze.
Děkuji za závěrečné slovo zpravodaje. Zagonguji. Odhlásím vás. Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Bylo rozhodnuto a můžeme pokračovat v jednání.
Poslanecká sněmovna České republiky považuje současný stav, kdy je transevropská doprava realizována na místních komunikacích hlavního města Prahy, za situaci mající vážné negativní dopady na zdraví a kvalitu života lidí a životní prostředí v místech dotčených současnou dopravou. Poslanecká sněmovna ČR žádá Ministerstvo dopravy o informování hospodářského výboru Poslanecké sněmovny čtvrtletně o postupu přípravy této stavby.
Ještě někdo do podrobné rozpravy? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zákon byl přijat, a je tedy možné přijmout podle zákona o jednacím řádu doprovodné usnesení, které bylo přečteno. Nikdo proti tomu nenamítá.
Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne, budeme pokračovat v přerušené schůzi. Ještě bych rád oznámil jednu věc. Žádné námitky z pozice vedení Sněmovny jsme neobdrželi, takže to beru jako schválený průběh dnešního odpoledního jednání. A dále budeme pokračovat pevně zařazeným bodem, a já tedy otevírám bod Materiál postupně uvedou ministr obrany Martin Stropnický a ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Prosím tedy nejprve vás, pane ministře, abyste se ujal slova.
Děkuji, pane předsedající.
Prosím, pokračujte.
Předkládaný materiál byl zpracován na základě potřeby schválit dvouletý mandát pro roky 2017 a 2018 na zapojení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany do zahraničních operací. Materiál doplňují také informace o dosavadním zapojení našich ozbrojených sil v dané zemi či operaci. Navrhuje se tak pokračování působení ve všech operacích, ve kterých jsme nyní zapojeni. Podle aktuálních potřeb jsou pak upraveny navrhované počty nasazených vojáků. Zapojení do nových operací je řešeno samostatnými materiály předkládanými vládě a Parlamentu ČR, a to zejména z důvodů odlišných požadavků na termín jejich zahájení. V reakci na postoj Parlamentu při schvalování minulého dvouletého mandátu oproti dosavadní praxi nepředkládáme NRF k rozhodnutí, tedy nežádáme o poskytnutí mandátu, ale pouze informujeme o vyčlenění těchto jednotek. A nyní několik slov k navrhovaným nasazením v hlavních operacích. Naše další působení v Afghánistánu považujeme za nezbytné. Afghánská strana je již plně zodpovědná za zajišťování bezpečnosti v zemi, její ozbrojené síly nejsou ovšem schopny účinně působit proti silám Talibanu a je potřeba, abychom je nadále podporovali. Především se zapojíme do výcviku osádek vrtulníků, na kterém se dlouhodobě podílíme. Vzdušná podpora, ať už bojová, nebo logistická, je jednou z nezbytných schopností afghánské armády pro zajištění bezpečnosti země, zároveň se jedná o jednu z jejích hlavních slabin a odstranění tohoto nedostatku vyžaduje dlouhodobou odbornou přípravu afghánského personálu. V případě výcvikové mise EU v Mali se jedná o jedinou naši organickou jednotku v evropské operaci. Mali je jednou ze zemí Sahelu, jejíž stabilita se promítá do bezpečnostní situace v Evropě, potažmo i České republice, a to v rámci migrace a případného terorismu. O konsolidaci této země se snaží i mise OSN MINUSMA, ve které působíme od května tohoto roku skupinou speciálních sil v rámci nizozemského kontingentu. V této operaci chceme být zapojeni i v dalších letech. Proto jsme OSN v rámci nového systému nabídek sil nabídli na roky 2017 a 2018 vojenský příspěvek v podobě zesílené roty. Jakmile budeme OSN požádáni o poskytnutí této jednotky a budeme s tím souhlasit, předložíme ke schválení samostatný mandát. Mise MFO je vnímána egyptskou i izraelskou stranou jako nepostradatelný prvek pro ověřování dodržování mírových dohod a posílení vzájemné důvěry na Sinaji, zejména v současné době, kdy zhoršená bezpečností situace na Sinaji a stále asertivnější působení islamistických skupin vede k většímu nasazení egyptských vojáků a těžkých zbraní v regionu. Zhoršená bezpečnostní situace klade větší nároky na leteckou přepravu v oblasti působení mise.
Ministerstvo vnitra se téhle problematice evidentně moc nevěnuje. Je to takový ten vojenský systém - čeká se, aby se spěchalo, a spěchá se, aby se čekalo, ale nic to vlastně vůbec nevyřeší. To jsou věci, které musí doplnit tento materiál. No a potom to praktické využívání, on o tom mluvil pan kolega Pilný. A je to věc, která v okamžiku, kdy ji dovymyslíme, už bude opravdu přežitá. Přijdete na jeden úřad a tam vám úředník řekne: přineste mi ale další tři doklady z jiných státních úřadů. Takto to je. Ale vůbec nic, nikam se neposuneme, spíš ztratíme čas. Je to velká škoda. Když tenhle zákon nebude, nic se nestane. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Jsou zde dvě faktické poznámky, pan poslanec Pilný a po něm pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Je to prostě drahá legrace. Už jsou dneska daleko modernější způsoby. A to, co je důležité, když se bude tvořit ten zákon, je úplná změna myšlení, protože opravdu prokazování identity převážně není o službách eGovernmentu, byť jsou důležité a potřebujeme je, a stát nás zbytečně nutí k tomu, abychom dodávali ta data znova. Je to zásadní změna myšlení a tuto změnu myšlení zatím bohužel Ministerstvo vnitra ani jeho pracovníci vůbec neberou v potaz.
A než dorazí k řečništi, tak ještě omluvím pana ministra Stropnického od 9.30 do 12 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Dámy a pánové, já trošku obecně. Možná se blýská na lepší časy a bude trošku více pragmatického uvažování a respektování se.
Mně to připadá strašně nefér, pokud takovéhle věty tady zaznívají. Václav Klaus několikrát zkusil říct vládní vlnku. Vzpomenete si, jak s ní dopadl? Neměl nejmenší nárok!. Ale pokud sedím v nějaké funkci a pozici, ve které mám bezprostřední možnost ovlivňovat, tak můžu přistoupit, a myslím, že na tom není nic nelegitimního, na to, že k některým věcem, které já vypisuji, by firmy mnou vlastněné neměly mít přístup. Upřímně řečeno, na obecní, krajské, jakékoli další úrovni byste to pokládali za naprosto normální. Každý radní, každý hejtman, který by měl vlastní firmu, jejímž byl vlastníkem, která by vstupovala do výběrového řízení, každý by si ťukal na čelo a říkal: To přece není možný! O tom všechny ty zákony, které nám tady vláda předkládá, přece jsou. Že říkají: Musíte rozkrýt, co vlastníte, musíte nám říct, jaké z toho máte zisky! A když ti vaši občané vidí, že starosta města si vypisuje veřejnou zakázku sám pro svoji vlastní firmu, tak mu řeknu: No vy se teda, milý starosto, seberte a zmizte! A najednou, když se to týká člena vlády, protože to vypadá tak obrovsky systémově, tak je z toho problém. Tak tolik jenom k tomu. Já nebudu hlasovat pro omezování vlastnictví s jedinou výhradou k tomu, co tady říkal pan kolega Vondráček, ale teď je to spíš možná teoretický spor, holé vlastnictví je jiný termín, termín starší související s vlastnictvím za komunismu, kdy to bylo opravdu holé vlastnictví, kdy jsem nesměl požívat plody, užitky a všechno další. Plody a užitky, jak dobře víme, všichni užívají. Tu snahu o centralizaci pokládám za úplný omyl. Snad s jedinou výjimkou toho, že je to snaha vyhovět několika poměrně agresivním neziskovým organizacím, které nechtějí psát na 50 adres, ale chtějí mít jednu adresu, ze které si budou všechno tahat a na základě které budou všechny obtěžovat. Já to nepokládám za správné a budu navrhovat, abychom se vrátili k původnímu systému, který žádný problém nedělá, kde registračními místy jsou ta registrační místa, která byla dodnes, a to bude návrh, který přednesu v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Také děkuji a prosím pana poslance Janulíka a po něm pan poslanec Gabal. Obě faktické poznámky.
A když já řeknu, že vy jste chyba systému, tak vám to vadí! Byli jsme strašně rádi, že to tak je. To je přece patologická situace!
Pan poslanec Gabal a potom přednostní právo pana předsedy Faltýnka.
Tak jenom fakticky vaším prostřednictvím k Markovi Bendovi. O tom se taky můžeme bavit.
Děkuji za slovo. Proběhl tady náznak toho, že vrátíme diskusi k zákonu. Byla tady slušná šance. Tak bych taky nabádal: Vraťme se k zákonu. Ale to je to, co já říkám. Ale to řešení musí být v právním řádu. Já ho nenacházím. A dokonce ani pan poslanec Marek Benda mi neodpověděl. Skutečně, tu otázku jsem tady do éteru už jednou položil, já ji zopakuji.
Já jsem říkal, že nebudu hlasovat pro žádné omezení vlastnictví. Zakázek, investičních pobídek, dalších věcí. Ale to už je vaše rozhodnutí, které myslím, že víte na začátku, a je naprosto legitimní.
Připomínám, že jako první ve všeobecné rozpravě vystoupil ministr životního prostředí Richard Brabec, dále s faktickou poznámkou vystoupili poslanci Kalousek, Kučera, Zahradník, Faltýnek a po vystoupení poslance Františka Laudáta byl bod přerušen. S faktickou poznámkou jsou přihlášeni pan poslanec Michal Kučera a Miroslav Kalousek. Pan ministr nemá zájem vystoupit, pan kolega František Laudát, který je přihlášen, prosím, máte slovo.
Ze svého pohledu, teď mluvím za sebe a za náš klub, považuji to, že se nám podařilo naplnit aspoň pro tento okamžik nebo pro tuto chvíli cíl, kterým jsme chtěli dosáhnout, aby se nalezlo nějaké řešení. To řešení není sice stoprocentní, ale je v něm jistá naděje, tudíž z mého pohledu doporučuji, aby ta schůze byla ukončena bez pokračování.
Tak to samozřejmě mohu učinit, pokud ti, kteří jsou přihlášeni do rozpravy, své přihlášky stáhnou. Rozumím tomu, že po projednaném bodu ze 48. schůze není potřeba žádného usnesení.
Naše pokračování v misi ALTHEA v Bosně a Hercegovině a operaci Joint Enterprise v Kosovu v navrhovaných počtech je z vojenského hlediska symbolické. Do těchto částek není započítáno naše působení v případných operacích NRF a využití příspěvku v UNPCRS. To jsou ty pohotovostní jednotky OSN, které bude hrazeno mimo rozpočet Ministerstva obrany. Co se týče právního aspektu mandátu, všechny navrhované zahraniční operace jsou v souladu s mezinárodním právem. Proto žádám Poslaneckou sněmovnu, aby předložený materiál schválila, a vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane ministře.
Vy jste před chvílí avizoval, že kromě vystoupení ministra obrany se můžeme těšit i na vystoupení ministra zahraničních věcí. Já se chci zeptat, kde je ministr zahraničních věcí. A je mi líto pana ministra obrany Stropnického, že s těmito koaličními partnery musí v té vládě sedět. Zase to odnesou vojáci, zase to odnese ministr obrany Stropnický, který tady sedí. Skutečně to je nevhodné a přijde mi to, že nemáte žádnou úctu k tomu, že tady projednáváme takto zásadní dokument.
Já bych rád upřesnil vaši otázku, kterou jste položila. Pan ministr Zaorálek je na zahraniční cestě a pan premiér je v Bruselu na jednání.
Víte, já myslím, že tento bod víme dva týdny, že bude zařazený na dnešek na tuto hodinu. A pokud skutečně vrcholní představitelé naší vlády jsou lhostejní vůči tomuto nasazení našich vojáků, tak skutečně já s tím mám zásadní problém. Ale skutečně je to naprosto otřesné, že se tímto způsobem vláda k naší armádě chová. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud jde o obsah předloženého materiálu, dovolím si odkázat na to, co zde zaznělo, neboť si myslím, že informace obsažené ve vystoupení pana ministra obrany byly vyčerpávající. K mandátu samotnému a k dalším souvislostem se pak ve stručnosti ještě za sebe vyjádřím v obecné rozpravě, do které se tímto hlásím. Děkuji v tuto chvíli za pozornost. Děkuji, pane místopředsedo. Předpokládám, že se o Afghánistánu bude tedy diskutovat zanedlouho na summitu NATO ve Varšavě.
V žádném případě. U těch staveb, které už mají územní rozhodnutí, se dá očekávat, že se doplní EIA a na základě té doplněné EIA - už jsem vyvolal minimálně jednu reakci - takže nevracíme se k bodu nula. Samozřejmě je možné, že dojde k odvolání v rámci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení, ale to by došlo vždycky. Ke kolegovi Luzarovi vaším prostřednictvím, pane předsedající. Mně neschází ani sebereflexe ani pokora. My jsme jednali na desítkách jednání a já minimálně na deseti z nich osobně. To je pravda. Takže není to o tom, že bychom nepracovali. A to není o rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, ale je to o rozhodnutí Evropské komise, protože jakmile bychom podle zákona 244 vydali byť jedno ověřující stanovisko, tak nám padá financování i z dalších operačních programů. Podobnou legislativu má i Německo, Rakousko a pravděpodobně, nevím, jestli mají méně ekologických organizací, ale my nemáme složitější legislativu EIA, než má Německo nebo Rakousko. Buď ty peníze budeme investovat do silnic a dálnic, do všech těchto akcí, které máme připravené nebo které ještě připravíme. To znamená, že těchto deset akcí za 50 miliard korun odblokuje to, co by brzdilo stavební sezonu. A troufám si říct, že díky tomu, co se nám povedlo - a nezlobte se, že to opakuji, ale ono to tak je, není to tak, že stokrát opakovaná lež by se stávala pravdou. Já už se omlouvám, jsem dlouhý. Takže ještě jednou. A bavme se prosím o těch dalších věcech v rámci té transpoziční novely, kterou do srpna chceme dát do vlády, nebo do konce srpna do vlády, a v průběhu podzimu by se měla objevit ve Sněmovně. Děkuji vám za pozornost.
Ano.
Nevím, co je horší zpráva. Vyvolám krizi a pak to jako krizový manažer řeším. Jenom dvě opravdu krátké polemiky s tím, co jste říkal. Tak platí buď první, nebo druhé. Skutečně nemůže platit obojí dohromady. Ale to si fakt musíte vybrat.
Vaše hnutí tu korupci posvětilo na zákon. Vy už nemusíte dělat korupci jako trestný čin. To jsou nové pojmy v rámci zcela nové situace, která vznikla vaším vstupem do veřejného prostoru. A já myslím, že nemáme vést staré války, ale že máme čelit novým hrozbám. A vláda Agrofertu nad Českou republikou je nová hrozba, které my chceme čelit.
Já jenom kratičkou reakci na kolegu Kalouska. A to nejsou staré války, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. To nejsou staré války. To jsou konkrétní věci a já vám je za chvilku zase znovu připomenu.
Konečně to bylo pojmenováno. Jen jméno Babiš bylo nahrazeno jménem Agrofert.
Je to systémový problém, protože vaše hnutí do veřejného prostoru přineslo úplně nové systémové riziko, které tady předtím nebylo. Ale tohle je problém vašeho hnutí. To je skutečně věc, která tady nikdy nebyla. A to nesouvisí jenom s Babišem. Někdo takový se tady může objevit zítra znova, až třeba Babiš nebude. A takové riziko prostě si tahle společnost podle mého názoru nemůže dovolit. A bez ohledu na to, co chcete plkat o mně, pane kolego Faltýnku prostřednictvím pana předsedy, co to mění na tom, že Babiš vytuneloval Lovochemii? Co to mění na tom, že vytuneloval Unipetrol? Ten získal proč? Že všichni tam líp pracovali? Protože mu na to všichni daňoví poplatníci přispěli. A my ty daňové poplatníky bráníme.
Děkuji.